Asi nevíte, že Pardubice region, jak město, tak kraj, mají velký ambiciózní projekt, který se jmenuje multimodální dopravní uzel Pardubice. Je to jediné místo, které je schopno propojit čtyři mody dopravy. Takže moc moc prosím, abychom to ratio, tu rozumnost, v tom seznamu udrželi a nezasahovali do něj. A na kolegyni Balcarovou. Vysokorychlostní tratě, no to se mě dotýká úplně bytostně, protože my jsme tady před rokem přijali usnesení, vláda na tom začala pracovat, máme strategický materiál. Přípravné práce běží. Takže argumentace "raději do vysokorychlostních tratí než do vody" tady není správná, protože nevylučuje se. Pokud teoreticky bychom do dvou let třeba ten plavební stupeň na Labi v Přelouči začali realizovat, tak to neznamená, že nebudou peníze na ty vysokorychlostní tratě. Opravdu se připravují se vší vážností a v plném tempu, jaké je aspoň v tuto chvíli možné. To vám mohu garantovat nejen z pozice hospodářského výboru, ale i za člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. A poslední věta, ať vám dám také prostor k tomu seznamu. Zkrátka že ustanovení toho seznamu, toho zákona, budou schopni využít do dvou let. A ještě jednou moc, moc prosím, abychom se opravdu nepouštěli do dalších změn, ať už rozšiřování, nebo zužování. Bez emocí jsem připraven to odborně věcně vysvětlit, ale nebudu ustupovat a nechtěl bych ustupovat z toho seznamu, tak jak je v tuto chvíli postaven. Všech ostatních 16 platí pro všechny stavby podle toho zákona.
Pořadí řečníků je nyní následující. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Ferjenčík, Stanjura, Výborný a Juříček. A do obecné rozpravy je přihlášen pan zpravodaj Adamec a pan předseda Stanjura, takže pan předseda Stanjura vystoupí s přednostním právem. Teď je na řadě faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Po něm bude následovat faktická poznámka pana poslance Výborného. Prosím, máte slovo.
A dále bych uvítal, kdybyste byl korektní a protestoval i proti rozšiřování toho seznamu. Už takový návrh tady taky padl a nesetkal se s žádnou odezvou.
S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.
Já jako poslanec z Pardubického kraje bych tady rád podpořil to, co říkal kolega Kolovratník.
Pan poslanec Juříček a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem v podstatě něco chtěl říct jako tady kolega Výborný, protože téměř od začátku jsem byl u toho s Martinem Kolovratníkem. Diskutovali jsme to napříč. Celá republika na to čeká a potřebujeme to opravdu stavět. Je to lakmusový papírek budoucnosti. A všem opravdu děkuji i za Martina Kolovratníka, který už to opakoval mnohokrát.
Budou následovat faktické poznámky pana poslance Onderky, paní poslankyně Matušovské, pana poslance Kolovratníka, v tomto pořadí. Máte slovo, pane poslanče. Prosím vás ještě jednou o to, aby tu byl klid a všichni jsme slyšeli, co nám řečník vlastně chce říct.
Od prvopočátku, kdy jsme o této záležitosti jednali, tak jsme věděli, že budou padat. Já se musím zastat kolegy Kolovratníka, že my jsme nikdy neřekli na těch jednáních, že by pozměňovací návrhy nemohly padat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k pevně zařazeným bodům, k jejich projednání, tak poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
První volební bod je volba člena Rady České tiskové kanceláře. V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 167 hlasovacích lístků. Pan Kristián Chalupa získal 54 hlasů. Paní Gáborová tedy byla zvolena. Tím je volba ukončena. Také konstatuji, že Rada ČTK je tímto krokem kompletní. Ve druhém volebním bodu jsme doplňovali Dozorčí radu Státního zemědělského intervenčního fondu. Vybírali jsme dva kandidáty a výsledky jsou následující: Petr Havel 52 hlasů, nebyl zvolen, Monika Oborná 94 hlasů a byla zvolena, Ladislav Velebný 40 hlasů, nebyl zvolen, a Jitka Věková 19 hlasů, také nebyla zvolena. Bylo to druhé kolo té volby, obsadili jsme tedy jedno místo, paní poslankyni Moniku Obornou. Už jsme se při sčítání s kolegy z volební komise dohodli, takže v tuto chvíli pro předsedy klubů informace: vyhlašuji novou lhůtu na doplnění jednoho člena Státního zemědělského intervenčního fondu. Ta lhůta je, kolegyně a kolegové, do pondělí 11. června do 12 hodin. Následně by nominaci projednala volební komise, uběhne desetidenní lhůta a v tom posledním červnovém týdnu bychom tuto volbu mohli provést. Tímto i tato rada je kompletní a je v tuto chvíli plně obsazena.
Děkuji, pane předsedo, za seznámení s výsledky voleb. Pan poslanec Milan Pour se omlouvá od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů a z rodinných důvodů se od 14.30 do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský. Já zde vítám jak paní senátorku Alenu Dernerovou, tak pana senátora Vladimíra Plačka a poprosím paní senátorku Dernerovou, aby nám předložený návrh uvedla. Prosím, máte slovo.
Tento návrh zákona je naprosto jednoduchý. Je to ta medicína, která je postavena na vědeckých základech, a to tradiční čínská medicína není. Jsou to baňky, akupunktura, čaje. Musím říci, že jsme dělali i průzkum, zdali neexistuje nějaké akreditované pracoviště, které by vlastně vyučovalo už tuto TČM, toto léčitelství, a zjistili jsme, že nikoliv. To znamená, že my nerušíme něco, co je v běhu, ale něco, co je pouze na papíře. Ano, starobylá je astrologie a alchymie a také to z nich nedělá vědecké disciplíny.
Prosím, pokračujte. Děkuji.
Jak řekla paní předkladatelka, návrh odstraňuje obory terapeut a specialista tradiční čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Už jenom to samotné je vlastně důvodem. Tato povolání byla do zákona zařazena na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu novelou z roku 2017, která podle předkladatelů sněmovního tisku 105 nesystematicky vyčleňuje a zvýhodňuje čínskou medicínu oproti jiným léčitelským metodám. K včlenění oboru čínské medicíny do zákona o nelékařských zdravotnických povoláních zaujala negativní stanoviska Česká lékařská komora, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně i děkani lékařských fakult, což už tady zmínila i paní předkladatelka. Povolání terapeuta a specialisty čínské medicíny byla do zákona o nelékařských povoláních vložena bez vyhodnocení všech dopadů novely a bez vyjasnění, jak mají být zařazena do systému zdravotních služeb.
třetí čtení Konstatuji, že návrhy na zamítnutí ani pozměňovací návrhy také v tomto případě nebyly ve druhém čtení předneseny. A paní ministryně se netáži, vidím, že má zájem o vystoupení.
Takže dámy a pánové, ještě jednou. Zároveň jsou na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu korigovány některé aspekty jeho fungování. Děkuji vám za pozornost.
Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy není přihlášen nikdo. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Máte slovo, prosím.
Žádné pozměňovací návrhy od Sněmovny nebyly poskytnuty.
Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. S náhradní kartou číslo 9 bude hlasovat pan poslanec Kolovratník. Nyní budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů dle schváleného programu schůze. Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 29. května a bod byl přerušen v obecné rozpravě. U stolku zpravodajů zaujali svá místa zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Novák. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přece jenom několik glos k rozpravě, která zazněla. Znovu bych chtěla všem připomenout, že návrh zákona počítá s kompenzací. Tato kompenzace je dostatečná a musím zcela odmítnout katastrofické scénáře, které někteří líčili v rámci obecné rozpravy. Také bych chtěla pro, řekněme, konkreto říct konkrétní příklad, jaký dopad má stávající neplacení nemocenské na průměrného zaměstnance s průměrným měsíčním příjmem 20 000 korun měsíčně. Asi se shodneme na tom, že 20 000 korun měsíčně je částka, která převažuje ve velké části zaměstnaneckých platů. Jestli má někdo pocit, že toto je důstojné, já tedy ne. A co způsobí změna, které případně dáte své hlasy, umožníte projednávání v dalších čteních a věřím, že i schválíte? Dámy a pánové, dovolím si ještě jednou vyzvat Sněmovnu, vás všechny napříč politickým spektrem, abyste projednávání tohoto zákona umožnili a abychom dosáhli v tomto funkčním období významného zlepšení postavení zaměstnanců v době nemoci, to znamená v době, kdy upřímně řečeno každý z nás je nejzranitelnější.
Děkuji paní navrhovatelce. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás ještě jednou vyzývám k tomu, aby byl ve sněmovně větší klid, protože někteří z vás třeba neslyší to, že už byla ukončena obecná rozprava, hlásí se s faktickými poznámkami do rozpravy. Nemohu jim dát slovo. Je to nekolegiální, když je tu takový hluk, že všichni, kteří chtějí, nemohou sledovat průběh jednání. Jsme v okamžiku, kdy zaznělo závěrečné slovo paní navrhovatelky. Ptám se pana zpravodaje, zda má také zájem o závěrečné slovo. Připomínám, že v obecné rozpravě v úterý 29. května zazněl návrh na zamítnutí, který předložil pan poslanec Jan Bauer, čili než budeme pokračovat dál, případně pokračovat dál, tak budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat a budeme pokračovat tím, že přikážeme tento návrh výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor?

U zálohovaného výživného okamžitě po dvou měsících můžete jít na úřad práce bez jakéhokoli dokladu, teď to vypadá, a žádat o zálohované výživné. Rozhodný příjem pro náhradní výživné je půlroční, pro zálohované výživné je čtvrt roku. Co je rozdílné, je vlastně... doklady, nebo postup, který je potřeba pro to, abych mohla jít na úřad práce a žádat, a to poměrně velká, protože u náhradního výživného musíte prokázat povinnost, že vymáháte výživné, kdežto u zálohovaného ne, což si myslím, že je také docela zásadní. Další velký rozdíl je, že náhradní výživné paní předkladatelky se nepočítá do příjmu, pokud žádáte o dávky, kdežto zálohované ano. V náhradním výživném je trošku takový čertík zakopaný ohledně doby poskytování náhradního výživného. Kdybych teď měla citovat samozřejmě stanovisko vlády, tak tady k tomu návrhu má vláda daleko více připomínek a předkladatelé to samozřejmě vědí. Pro mě je důležité sdělení vlády, která upozorňuje, že předložený návrh zákona obsahuje některé věcné a legislativní nedostatky. Návrh na výkon rozhodnutí však lze podle současné platné úpravy podat již po prvním měsíci neplacení. - Takže proč tedy ten rodič bude čekat tak dlouho? Aby ten dluh byl ještě větší? Ale tady právě je to lidské hledisko, které já plně chápu. Dalším nedostatkem této právní úpravy je i to, že to není v souladu samozřejmě s Evropskou unií. Ale tam je téma trvalé bydliště, nebo trvalý pobyt, protože to není v souladu se sociálním balíčkem Evropské unie. Ale to jistě předkladatelé vědí.
Budeme slučovat bod číslo 36, tedy zákon o zálohovaném výživném, a bod 34, zákon o náhradním výživném. Eviduji žádost o odhlášení všech. Sám jsem to udělat nemohl.
Teď je návrh v pátek, že to budeme projednávat. My s tím problém nemáme, my to podporujeme. Na jedné straně opozice tvrdí, že to nemáme projednávat, protože jsme v demisi. My jsme připraveni to projednat, tak si rozmyslete, co vlastně chcete. Platí to, co rozhodla vláda. Myslím, že my jsme si s komunisty vysvětlili ten názor. Je jasné, že chceme navyšovat naši přítomnost v Mali, v Afghánistánu, v Iráku. Já nevím, o čem je řeč.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jen stručnou reakci na pana premiéra. Po těch mnoha proruských excesech, které se tu staly během posledních tří týdnů, pokládáme však za mnohem důležitější, aby naši spojenci byli ujištěni o tom, že jsme spojenci. A teď se rozhoduje o tom, zda tato koalice bude vládnout s podporou, nebo bez podpory ČSSD. Takový je skutečný stav.
Tím neříkám nic. Pouze konstatuji fakta.
Zapíši to do deníčku. To bude určitě jednou kuriozita. My jsme ten názor nezměnili. Nemá takový materiál podle našeho názoru předkládat. Já to respektuji. Jenom říkám, že těch 101 hlasů nemáte, nejednáte a tváříte se, říkáte - co bych měl ještě udělat? Už to bude skoro pět měsíců, co jste nezískal důvěru v Poslanecké sněmovně, vy a vaše vláda. A už to bude skoro pět měsíců, kdy jste nezískal jeden jediný hlas z jiné politické strany než z vlastního hnutí. A tváříte se, jak je to nenormální. Ještě v únoru nebo v březnu jste měli plná ústa historických srovnání s první vládou Mirka Topolánka. Nějak jste zapomněli říct, že už jste mnohem lepší v délce vládnutí v demisi. O tom tak nějak cudně mlčíte a pořád na něco čekáte. Ale pane premiére v demisi, co jste udělal pro to, aby to v pátek prošlo? Proč jste nepřesvědčil své koaliční partnery, ať už přiznané, nebo nepřiznané, aby vás podpořili? My ji vidíme ve spolupráci v NATO. A my s nimi koalici nevytváříme. A pak řeknete: komunisté jsou sice proti, ale to se jedná o formulační nedopatření. No já si nemyslím, že to je formulační nedopatření. Myslím, že není nijak překvapivý. Ale určitě se jedná o formulační nepřesnost. Je to prostě jiný pohled na naši zahraniční a bezpečnostní politiku, který my nesdílíme, proti kterému ostře vystupujeme a o který tady svádíme roky zápas s těmi, kteří mají zase opačný názor k nám. Řeč je o tom, že nekladete dostatečný důraz na plnění našich bezpečnostních závazků.
Děkuji.
A on umí ten bolestivý výraz mnohem lépe než já, tak já si ho ani netroufnu imitovat. On bude říkat: Já za to nemůžu. Já jsem to předložil a to ti oškliví Stanjurové a Kalouskové a Bartoškové mi to neschválili, ti za to můžou. Jemu je to jedno. Nám to prostě jedno být nemůže. Nám záleží na tom, jak nás budou vnímat naši spojenci, a těžko od nich chtít, aby uměli rozklíčovat tuto naprosto neuvěřitelnou a bezprecedentní situaci na domácí politické scéně. Proto jsme ochotni to překousnout. Já věřím, že ta negativní energie se tomu pánovi jednou vrátí.
Já si také dovolím odpovědět panu poslanci Ferimu. Čili každý slušný vývojář se jimi již dnes řídí.
Tak já děkuji. To byla závěrečná slova. Návrh na vrácení k přepracování či zamítnutí nebyl podán, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Děkuji. V hlasování číslo 132 bylo přihlášeno 167 poslanců, pro 142, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? První je tedy bod číslo Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Čili nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevypadá to tak. Kdo je proti? V hlasování číslo 133 bylo přihlášeno 168 poslanců, pro 132, proti nikdo. Já jsem zaregistroval nějaký zmatek tady u stolku zpravodajů. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.
Jestli jsem správně rozuměl, tak se jedná o výbor pro zdravotnictví.